My jsme byli osočeni v rozpočtovém výboru, myslím, že opozice jako celek, že jsme v zajetí lobbistů, že chapadla lobbistů kolem nás kroužila, že nás omotávají. A já se tedy musím ptát, mě ten argument, paní ministryně, mě to trochu tedy mrzelo. Protože já nechci používat ten argument, že to mohlo být i tak u vlády trochu a Ministerstva financí. Protože proč je zdaňována právě nejvíce, nebo se navyšuje procento u loterijních her a u kurzových sázek, kde ta nebezpečnost není tak veliká? Odborníci říkají, že to je jedna z největších chyb, které Ministerstvo financí v rámci daňového balíčku provedlo. A tak tedy nechci argumentovat stejně jako paní ministryně - byla tam také nějaká chapadla lobbistů? Pokud bychom připustili a Ministerstvo financí by připustilo, že důvodem daňového balíčku kromě toho, že chce bojovat proti závislostem, jsou také ekonomické přínosy, a myslím si, že na to má vláda samozřejmě právo, tak bych předpokládala, že dojde ke zdanění té části hazardu, která má největší podíl na trhu, a to jsou právě ty automaty. A možná jenom taková poznámka - kolik je závislých na pokeru a kolik je závislých na automatech. Asi nebudu komentovat zdražení alkoholu. A nyní bych pokračovala ještě dalšími argumenty a zakončím své vystoupení tím, že daňový balíček je skutečně příležitost pro vládu, jak vytáhnout peníze z kapes daňových poplatníků. A pak samozřejmě tahá peníze z těch, kteří jsou závislí na alkoholu, hazardu a cigaretách. Samozřejmě můžete argumentovat tím, že to je jejich chyba, ale člověk závislý zkrátka a dobře si cigarety, alkohol koupí a hazard bude i nadále hrát. Kromě jiného vláda ještě tahá peníze z kapes daňových poplatníků v podobě zdanění domácích kotelen. A náhle během... zase během hry se mění pravidla. Takže chtěli jsme, aby se topilo plynem, aby to bylo ekologičtější, a teď to ještě zdražíme. Vážené dámy, vážení pánové, prosím vás o podporu našich pozměňovacích návrhů. Budeme podporovat i návrhy kolegů Pirátů, které se týkají zdanění výher, týkají se pokeru a podobně.
Nyní přečtu omluvu. Nyní na faktickou poznámku se přihlásil pan poslanec Patrik Nacher.
Docela rád bych jí potřeboval vysvětlit, že klienti v pojišťovnách spoří. Tak by mě docela zajímalo, kde klienti v pojišťovnách spoří, na jakém produktu a jak to paní poslankyně Kovářová myslela. Protože já jsem doteď myslel, že pojišťovny mají úplně jiný úkol než spoření.
Prosím, máte slovo.
Samozřejmě že ten výrok o tom spoření nebyl správný.
Ano, vidím tu přihlášku. Nyní tedy prosím pana předsedu Faltýnka mimo body s přednostním právem.
Dovolte, abych učinil procedurální návrh na přerušení schůze do středy 30. 10. do 9 hodin.
Stejně tak svolám kolegy do sálu. Prosím. Pan poslanec Faltýnek navrhuje přerušení této schůze, to znamená 36. schůze, do středy 30. 10. 9 hodin. A pan poslanec Ferjenčík navrhuje přerušení do 11 hodin.
Přesně tak. Já mám za to, že můžeme dospět postupem k tomu, aby ta řádná schůze se přerušila do středy do 9 hodin a stihli jsme projednat rodičovskou.
Pan předseda Vondráček s přednostním právem.
Jenom pro upřesnění, abyste věděli, o čem budete hlasovat.
Ano. Takže pokud nejsou další poznámky k tomuto, tak já znovu svolám kolegy. Věřím, že jste se již přihlásili svými kartami a budeme hlasovat. Pokud toto neprojde, budeme hlasovat o tom původním návrhu, tedy od 9 hodin. Já vám děkuji. Tento návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Já vám děkuji. Návrh byl přijat.
Ještě počkáme, aby byl opravdu klid. Tak prosím, paní poslankyně.
Děkuji, pane předsedající. Je vidět, že máte autoritu. Je tedy možné pouze spekulovat o pravé podstatě a účelu předložené novely. Myslím si, že to je jeden z těch příkladů, kdy vláda hledá prostředky, a je jasné, že občané, pokud si koupí nějakou nemovitost, musí na katastr. Ten se týká onoho velmi diskutovaného bodu a to je technické zdanění pojišťoven. Můj pozměňovací návrh tuto situaci napravuje alespoň v oblasti životního pojištění, kde je dopad obzvláště nespravedlivý, protože vláda chce v této oblasti de facto zdanit dlouhodobé úspory našich občanů na stáří a s tím rozhodně souhlasit nemůžeme. Tak tedy k onomu zdanění technických rezerv. Vzhledem k tomu, že si myslím, že tento návrh je kompromisní, je rozumný, ale že nebyla pochopena řada argumentů, které zde uváděli moji kolegové i já na rozpočtovém výboru, tak je potřeba si některé důvody připomenout, proč vyjmout alespoň životní pojištění právě ze zdanění technických rezerv. To samozřejmě nutně vede k zásadním problémům, které předkladatel vládního návrhu vůbec nedohlédl. A dále pak navrhujeme, aby ke zdanění rozdílu při přechodu na novou metodiku zdanění došlo již hned za první zdaňovací období po účinnosti zákona. V tomto směru je nutné provést i úpravu navazujících ustanovení zákona o daních z příjmů. Podle pozměňovacího návrhu již nebudou pro oblast neživotního pojištění v základu daně uznatelné technické rezervy podle právních předpisů upravujících účetnictví, ale technické rezervy vytvořené podle zákona o pojišťovnictví. Ministerstvo ve svém nesouhlasném stanovisku uvádí: "Úprava navrhovaná ve vládním návrhu je zásadní pro správné stanovení základu daně z příjmů u pojišťoven a zajišťoven, neboť tvorba technických rezerv je u těchto subjektů jedna ze zcela zásadních položek ovlivňujících hospodářský výsledek, a tedy i základ daně z příjmů. Já bych prostřednictvím pana předsedajícího upozornila kolegu, který se tomu tak směje. Byla bych ráda, abyste vysvětlil váš smích v případě občanů, kteří si léta spoří na životní pojištění, vládním návrhem dojde ke snížení výnosu na tomto životním pojištění a samozřejmě může také dojít k tomu, že dojde k navýšení pojistného. A ono to potom možná tak k smíchu nebude. "Zúžení výhrady pouze na neživotní pojištění by tak výrazně zkomplikovalo dosavadní systém a zároveň nemělo žádné výraznější přínosy." Tady si dovolím okomentovat toto stanovisko Ministerstva financí.
Pardon, omlouvám se. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. V pondělí 28. října bude v prostorách Poslanecké sněmovny probíhat den otevřených dveří. Schůzi svolal předseda Poslanecké sněmovny na základě našeho jednacího řádu na základě žádosti 89 poslanců. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 18. října tohoto roku elektronickou poštou. Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Kateřinu Valachovou a poslance Tomáše Vymazala. Konstatuji, že jsme ověřovateli 36. schůze Poslanecké sněmovny určili poslankyni Kateřinu Valachovou a poslance Tomáše Vymazala. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Pane předsedo - s přednostním právem předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.
Děkuji za slovo. Dobré ráno, dámy a pánové. Máme dva body. A ten stěžejní je samozřejmě daňový balíček. Děláte to proto, protože se obáváte, aby schvalování programu netrvalo dlouho. Je to samozřejmě vaše legitimní právo. Nicméně ta vstřícnost k jednání stále platí. Kdybyste si to během následujících hodin a dnů rozmysleli, jsme připraveni jednat.
Nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 36. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen. Návrh programu pořadu schůze byl schválen. A nyní přistoupíme k prvnímu bodu pořadu. Projednávání tohoto bodu jsme zahájili dne 18. října na 35. schůzi Poslanecké sněmovny, rozprava byla přerušena.
Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně a kolegové, dobrý den, paní ministryně, dobrý den, pane ministře. Děkuji za slovo. Já už jsem tady mluvil v rámci řádné schůzi minule a musím říct, že mě trochu potěšilo, že se na mě obrátila jedna kolegyně z ANO, abych tady svůj projev zopakoval. Takže pouze základní teze k daňovému balíčku. Pokud bychom vám měli skutečně uvěřit, paní ministryně, vaše argumenty, to znamená, že tyto návrhy předkládáte hlavně proto, abyste omezili nějaké negativní jednání spojené například s hazardem, tabákem nebo alkoholem, pak jste měli předložit daňově neutrální řešení, a tím naplnit vlastní programové prohlášení vlády. A vy jste měli de facto mnoho možností, jakým způsobem daňovou neutralitu zajistit. Mohli jste adekvátně jiné daně snížit. Mohli jste se soustředit například na daně z příjmu, nebo třeba na zdanění práce, které máme jedno z nejvyšší v Evropě, mohli jste snížit třeba některé majetkové daně, mohli jste snížit procentní sazby, nebo jste se mohli soustředit na slevu na poplatníka. Je jich de facto nespočítaně. Stačilo si z toho vějíře, který vám opozice nabízí, vybrat ty, které by vám vyhovovaly. Ale výsledek - jakékoliv snížení daní bylo odmítnuto. Protože jste ale z toho nic neudělali, žádnou daňovou neutralitu jste nenabídli, tak se vaše argumenty k daňovému balíčku nedají brát skutečně vážně a zůstává z nich pouze jediné - zvyšování daní. Navíc jste tento návrh dali úplně na poslední chvíli. Já jsem tady minule říkal, že jste rezignovali na skutečnou fiskální politiku, na dopady vládních kroků do ekonomiky, na sekundární dopady do ekonomiky vašich návrhů. Když například některé daně snížíte, pozitivně se to odrazí na soukromé spotřebě a investicích, a tedy i pozitivně na růstu příjmů z nepřímých daní. To podle mě není kompetentní přístup ke státnímu rozpočtu. Když ještě něco máte neschváleno, tak na tom řádný hospodář nemůže stavět nejdůležitější zákon České republiky na rok 2020, a to je státní rozpočet. Je velice příhodné v té naší diskusi, že zatímco například při našem návrhu na zrušení daně z nabytí nemovitosti vyžadujete přímo daňově neutrální řešení a náš návrh označujete za rozpočtově nezodpovědný, ale při zvyšování daní na daňovou neutralitu zapomínáte. A já musím říct, že tímto daňovým balíčkem se hlásíte k tomu takovému špidlovskému - zdroje jsou a leží v kapsách daňových poplatníků. Já se k dani z nabytí nemovitosti ještě určitě dostanu případně v nějakém dalším vystoupení, možná dnes, možná ve středu, nebo možná v listopadu, uvidíme, v samotné obhajobě mého dalšího návrhu. Dnes chci obhajovat svůj návrh ke zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH. Jak jsem říkal, byl jsem přerušen v průběhu svého vystoupení, takže si dovolím některé teze zopakovat. Ale než se k tomu dostanu, tak chci možná tady vysvětlit, proč jsou naše vystoupení poslední dobou tak podrobná. Protože poslední dobou totiž s paní ministryní bohužel tady na plénu žádná diskuse vlastně neprobíhá. Paní ministryně nechá vždycky proběhnout obecnou rozpravu, pak vystoupí na konci rozpravy, kde pouze glosuje vystoupení nás, ostatních poslanců, a my, kteří nemáme přednostní právo, už nemáme právo vystoupit. A protože těch variant je skutečně mnoho, tak radši dopodrobna vysvětlujeme všechny důvodů a reagujeme tak na potenciální glosy paní ministryně. Paní ministryně se tomu usmívá, ale podívejte se na předvčerejší jednání o rozpočtu. Paní ministryně nechala proběhnout rozpravu, vystoupila opět až po skončení diskuse, na konci, se slovy - cituji: "Trpělivě jsem dnes seděla tady v koutě a poslouchala." Ale vaší rolí, paní ministryně, není sedět v koutě. Je sice fajn, že nás posloucháte, ale s poslanci byste měla diskutovat. A mě velmi mrzí, že to de facto neděláte. A mě tento posun a změna taktiky z diskuse na glosování velmi mrzí. Já v tom bohužel cítím, v této taktice, takovou pachuť v Poslanecké sněmovně, a můžeme to vidět například i na vašem tweetu, který jste po našem posledním jednání vydala a kterým jste veřejnosti sdělovala, kolik stojí jednací den Poslanecké sněmovny. A já v tom vidím také určitou pachuť v Poslanecké sněmovně, a to mě, paní ministryně, velmi mrzí. Já chci zdůraznit, že vláda, a tedy i vy jste z Ústavy odpovědná ze své činnosti Poslanecké sněmovně, nikoliv naopak.
Myslím si, že opět to zvýšit je velmi rozumné. Věřím, že by se nám to v Evropské unii povedlo vyjednat, pokud by se o to vláda skutečně snažila. Tolik tedy k této debatě. Já se nechystám tady zdržovat, ale vzhledem k tomu, že občané sledují tohle projednávání, tak jenom stručně shrnu stanovisko Pirátů k tomuto návrhu. Prostě nechte lidem ty daně, co teď vyberete. My jsme navrhli dvě varianty. Zvýšení slevy na poplatníka o 5 tisíc korun a zvýšení slevy na poplatníka o 2 tisíce korun. Je to i návrh, který by se mohl líbit sociální demokracii a KSČM, protože procentuálně nejvíc z něj profitují ti nejméně příjmoví zaměstnanci. Význam té slevy v čase kvůli inflaci klesá, tak ji pojďme zvýšit. Ten asi nejvíc do očí bijící je způsob zdanění rezerv pojišťoven, kde se vláda chystá zdanit i pojišťovny, i rezervy pojišťoven, které pojišťovnám nařizuje držet Česká národní banka. Ta logika mi přijde úplně na hlavu postavená. Ony přece právě pracují s rizikem a ty rezervy jsou právě na ty pojistné události. Takže srovnávat to s fabrikami, jak dělá s oblibou kolega Juříček prostřednictvím pana předsedajícího, považuji za velmi nešťastné. Velký problém máme s tím, jak je uchopeno zdanění hazardu, kde se zvyšuje všechno kromě toho nejškodlivějšího typu hazardu. To znamená, výherní automaty vláda nechává, všechno ostatní zvyšuje, nám to zase přijde na hlavu postavené. Věříme, že projdou naše pozměňovací návrhy, které zlepší podmínky hráčů pokeru, aby mohli hrát poker za stejných podmínek jako jiní občané Evropské unie, i pro domácí vaření piva. To jsou spíš takové drobnosti. My asi všichni v sále víme, že dneska se ten tisk nestihne projednat, a současně bohužel tento tisk blokuje projednání zásadní normy - zvýšení rodičovského příspěvku. Apeluji především na kolegy na levici, aby tento návrh podpořili, protože si myslím, že je zbytečné, abychom tady tři hodiny strávili tím, že kolegové zprava budou říkat racionální argumenty proti tomuto tisku a my vůbec nic nestihneme. Takže prosím o podporu tohoto návrhu. Ten základní argument je - zdanění práce přinese příští rok cca 20 miliard korun rozpočtu navíc.
To byl kolega Ferjenčík se stanoviskem klubu Pirátů. Odhlásil jsem vás, požádám vás o novou registraci. O návrhu na přerušení této schůze, jestli jsem vám dobře rozuměl, do projednání tohoto bodu na 35. schůzi. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Pokračujeme ve vystoupení přihlášeným poslancem Janem Skopečkem.
Stojíme o vaši podporu. Podle legislativních pravidel musí každý návrh zákona obsahovat důvodovou zprávu...
Pane poslanče, já vám rozumím.
Nonverbální komunikací jsme to vyřešili. Děkuji za pochopení. Takže podle legislativních pravidel musí každý návrh zákona obsahovat důvodovou zprávu, a to obecnou a zvláštní část. To všechno se dá dohledat na internetu. Pak se už pustíme do toho souboje, ty konkrétní paragrafy, jak to má být, pět nebo šest, den nebo dva. A zapomínáme debatovat o tom prvním, zda tato navrhovaná právní úprava je nezbytná. Tak tato navrhovaná právní úprava je opravdu nezbytná, vás můžu ubezpečit, teď vám to doložím fakty. Na jedné straně je to výpadek veřejných rozpočtů v této výši. Vidíte, jak je to staré. Paní ministryně, když si vzpomeneme, to je loňský daňový balíček, bych řekl. Je třeba přiznat, že v té době vládla vláda bez důvěry Poslanecké sněmovny, tudíž neměla zajištěnou většinu v Poslanecké sněmovně.
Prosím, pokračujte. To rozumím. Nicméně bych tedy poprosil, abychom spolu komunikovali, řečníci, skrze mikrofon, nikoliv skrze poznámky nebo pokřikování mimo záznam.
Tento cíl byl naplněn. Je možné se vrátit k jednoduššímu konceptu zdanění hrubé mzdy. Teď vám budu recitovat ne z naší důvodové zprávy, ale z materiálu Ministerstva financí.
Chci ještě zareagovat zpětně na pana kolegu Luzara vaším prostřednictvím. Bylo tam pouze omezení, výjimka, na které se to nevztahovalo, a to byly vodní elektrárny o velké výkonu. Na všechny ostatní včetně velkých solárních elektráren se tento zákon vztahoval. Tak já vůbec nevím, kde pan kolega Luzar vzal dojem, že se to mělo vztahovat jen na malé projekty.
Nic takového jsem neřekl, ale já nemám nahrávací zařízení ve své kanceláři, abych doložil, že neříkáte pravdu. Zásadní snížení byrokracie se nedá napsat z opozičních lavic. My nemáme ty desítky právníků a legislativců, jako mají jednotlivá ministerstva. Žádná opozice nikdy nemá takové legislativní možnosti. Ano, z opozice není složité napsat návrh na změnu sazby daně z příjmu fyzických osob. Ale z opozice je nemožné napsat nový zákon o dani z příjmu fyzických osob. Takže nic takového jsem neříkal. Proč bych to dělal? Ale je mimořádně nekorektní na mikrofon po dvou letech interpretovat jednání, na kterém byli pouze tři lidi.
To je nesmysl a pravda je opačná. Vládní návrhy daňových změn jsou velmi nezdravé a ohrozí jak zdraví občanů, tak zdraví pojišťoven a zdraví naší ekonomiky. Hnutí SPD nepodpoří vládou navrhované zvyšování daní a hned vysvětlím konkrétně proč. Poradenská společnost McKinsey v úterý zveřejnila zprávu, v níž varuje před tím, že třetina světových bank by pravděpodobně nepřežila vážné oslabení ekonomiky, a měla by proto radikálně změnit svůj podnikatelský model. I ten největší laik chápe, že pokud přijde nouze, má se lépe ten, kdo má úspory, než ten, kdo se topí v dluzích. Ve finančním sektoru se takovým úsporám říká finanční rezerva. Normální smrtelník to nepochopí. A nechápou to ani ekonomové, bankéři a další odborníci na finanční trh. Vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM tento návrh připravila, aniž by vzala v potaz připomínky České národní banky, České asociace pojišťoven, ekonomů a dalších odborníků. Všechny tyto instituce zdůrazňují nesystémovost a nebezpečí této sektorové daně, a to především v dopadech na klienty pojišťoven, tedy na naše občany. Paní ministryně financí argumentuje tím, že pojišťovny tvorbou rezerv optimalizují daně. A pro nás je stále lépe, když jsou peníze v České republice v kase pojišťovny jako rezerva na případnou krizi, než když odtečou někam na Kajmanské ostrovy. Přitom úředníci na katastrech jsou placeni z daní, takže mi uniká, za co ještě další poplatky. Aby vláda odradila občany od toho, aby obtěžovali úředníky? Neznám nikoho, kdo by na úřady chodil, aniž by musel. Stát jim chvályhodnou snahu starat se o sebe zdražuje.